Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, máme tady předložen zákon, který už jsme tu měli i v minulém volebním období, bohužel jsme se k němu nedostali. Tento zákon, jak už tady paní ministryně stručně uvedla, se týká zákazu uvádění na trh některých plastových výrobků.
Má někdo návrh na přikázání dalšímu výboru k projednání? Zahajuji hlasování. Kdo je proti tomuto návrhu, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko.
Dobré poledne, kolegyně a kolegové. Z pověření vlády předložený návrh uvede ministryně životního prostředí Anna Hubáčková.
Děkuji, vážený pane předsedající. Ještě jednou, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dovolte mi, abych vám představila návrh zákona o omezení dopadu vybraných plastových výrobků na životní prostředí. Zavedení systému rozšířené odpovědnosti výrobce pro určité druhy vybraných plastových výrobků a s nimi spojené povinnosti. A další opatření: provádění zvláštní osvětové činnosti, informovat konečné uživatele - například o dopadu nevhodných způsobů zbavování se odpadu z vybraných plastových výrobků na kanalizační síť. Navrhovaný zákon tak prosazuje principy oběhového hospodářství, které před výrobky na jedno použití upřednostňuje opětovné použitelné výrobky a cílí na omezení množství vzniklých odpadů. Kontrolu bude vykonávat Česká inspekce životního prostředí, Česká obchodní inspekce, Státní zemědělská a potravinářská inspekce a krajské hygienické stanice. Dovoluji si vás tímto požádat o projednání návrhu zákona v prvním čtení a jeho přikázání výboru pro životní prostředí jako garančnímu výboru. Děkuji vám za pozornost.
Děkuji, paní ministryně, za vaše úvodní slovo. Paní poslankyně, máte slovo. A ještě předtím poprosím všechny, kdo se chtějí věnovat něčemu jinému než zákonu, který je dnes představován, aby prosím odešli do foyer nebo aby se ztišili.
Děkuji za slovo, vážený pane předsedající. Vážení členové vlády, omlouvám se, skoro nikdo tady není, vážené kolegyně, vážení kolegové. Jak už řekla paní ministryně, máme před sebou zákon, kterým se má transponovat evropská legislativa v oblasti omezení dopadů plastů na životní prostředí. Tento a související tisk byly Sněmovně předloženy už v minulém období, k jejich projednání se však nedostalo. I proto už v minulém kalendářním roce uplynula lhůta pro transpozici, konkrétně od 3. července 2021 je Česká republika vystavena riziku zahájení infringementu. Nebudu opakovat výčet, kterým paní ministryně předestřela obsahové okruhy návrhu. Řečené, myslím, vystihuje v kostce jeho obsah. Spíše bych pro lepší pochopení ráda poukázala na některá základní specifika návrhu. Neřešíme zde prosím ani roušky, ani ochranné rukavice a ani ochranné obleky proti covidu. To jen na okraj, neboť to bývají ta mediálně nejvděčnější témata. Dále je zde podstatné zmínit, že předložené nejde nad rámec požadavků stanovených evropskými předpisy. Kromě označování výrobků a osvěty tak máme před sebou v tomto sněmovním tisku dvě podstatné novinky. Zákaz určitých výrobků už jsem zmínila.
O to tady jde v případě covid očkování. Konec citátu tehdejšího poslance Vlastimila Válka předtím, než se dostal do vlády a stal se ministrem. No, my nejsme tady v Senátu, jako poslanecký klub SPD máme 20 poslanců, takže nám chybí pět poslanců. To se nám povedlo a ombudsman tu ústavní stížnost už podal. Nechápu, jak někdo může zavádět povinné covid očkování vůči dobrovolným hasičům? No, to mi připadá tedy opravdu hodně šílené! O to tady jde. Jak jsem říkal, bod jedna, bod dvě.
Pan předseda Okamura navrhl dva body. První bod - zřízení vyšetřovací komise s názvem Vyšetření financování hnutí STAN. Navrhl to jako první bod dnešního jednání. Navrhuje to jako druhý bod našeho jednání. Pane předsedo, máte slovo. Připomínám, že se nacházíme v jednání o pořadu schůze. Aby byla zaznamenána naše účast, nejprve vás odhlásím a prosím, abyste se přihlásili identifikačními kartami a případně mi oznámili, kdo žádá o vydání náhradní karty. Dnešní jednání bychom měli zahájit projednáváním bodů dle schváleného pořadu.
A ten, kdo si myslel, že snad tam dochází k nějakému obratu - žádný obrat tam není, a je to opravdu zoufalé, ale to už není můj boj, to už je boj Pirátů.
Ano, já jsem se hlásila, nebudu dlouhá. První věc je, že chci se vyjádřit k tomu, co teď přednesl pan předseda Okamura. A ještě bych chtěla velmi poprosit, protože potřebujeme si tady dohodnout nějaké organizační věci napříč politickým spektrem, tak vás chci poprosit o 15 minut přestávky.
Jsou to sponzorské dary hnutí STAN. A samozřejmě ta vyšetřovací komise se týká hnutí STAN a o tom budeme hlasovat.
To byl pan poslanec Okamura.
Děkuji za slovo.
Děkuji, to byl pan poslanec Michálek.
Nás se ta záležitost, kterou pan Okamura navrhuje, netýká. Nicméně je potřeba dodržet nějakou štábní kulturu tak, aby byl program schůze Poslanecké sněmovny předvídatelný. To znamená, dnes byl zařazen stavební zákon, korespondenční volba, tak jenom jestli pan Okamura může pro forma tohleto doplnit.
Děkuji. Dále se hlásí pan předseda Okamura.
A tak jako tak o tom bodu bychom hlasovali.
Dále se s přednostním právem hlásí znovu pan předseda Michálek.
Takto zásadní věci jako návrh na zřízení vyšetřovací komise přece není možné s tím jen tak přijít, když jsme ten dokument ani nečetli, abychom vám to zařazovali jako první bod! Nezlobte se, ale takovéto věci, prosím vás - pokud chcete fungovat jako reálná opoziční síla, tak je potřeba s tím přijít předem, poradit se, abychom měli dost času se vůbec seznámit s tím dokumentem.
Dále se hlásí pan předseda Fiala.
Na pana poslance Michálka, prostřednictvím předsedajícího, pane předsedo nebo pane poslanče, to jsem nečekal! Já jsem čekal, že vy řeknete: No výborně! Bude tady vyšetřovací komise! Protože my chceme vědět, jak to je! My jsme ten mladý vítr ve Sněmovně!
To byl pan předseda Fiala. Hlásí se ještě někdo k programu schůze? Jeden návrh je pana předsedy Okamury na zrušení pasáže vyhlášky o povinném očkování. Jenom abychom si ujasnili, o jakou změnu jde. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro? Aby stiskl tlačítko a zvedl ruku. V hlasování číslo 48 bylo přihlášeno 175 poslanců. Tím jsme se vypořádali se změnou programu naší schůze. Mám tu ještě jednu omluvu.
Znamenalo by to řádově tisíce úředníků, kteří by přecházeli do této nové struktury. Upozorňovali jsme důsledně na tahle reálná rizika, ale bylo to jako házet hrách na zeď. Tady to od začátku shodu mělo a byla velká škoda, že se nepodařilo vlivem zarputilosti některých vládních představitelů uvolnit cestu k rozumnému řešení. Tohle je důležitá zpráva. Rád bych připomněl, že to zdaleka v té době nebyl jenom politický spor. Ten spor měla mezi sebou i klíčová ministerstva. A od první chvíle a do poslední chvíle se k tomu návrhu stavěla krajně kriticky. Tohle by technicky možné nebylo. A jistě nemusím nikomu vysvětlovat, že tak vážnou věc spustit bez odzkoušení, bez průpravy na úrovni měst a obcí, by bylo krajně nezodpovědné a hrozilo by fiaskem. Zdůrazňuji to proto, aby tu zbytečně nezazněl například protiargument, že tím zdržujeme digitalizaci. To se neděje, na digitalizaci stavebního řízení máme zájem, a máme zájem také na tom, aby se podařilo uplatnit evropské prostředky v tomto důležitém digitalizačním projektu. Prosím o vnímání těch argumentů pro ty, kteří tu byli v předchozím období, prožili jste si ty dlouhé diskuse. Společným zájmem je ve vztahu k dopravní infrastruktuře, ve vztahu k bytové výstavbě co nejrychleji dát dohromady dobrý stavební zákon. A záleží nejenom na rychlosti, záleží i na kvalitě. Co je možné udělat digitálně a co je možné sjednotit pod jednu digitální střechu, tak to udělat, a nepřemýšlet v intencích 19. století, že všichni musí být pod jednou kamennou střechou. Děkuji za pozornost.
Děkuju pěkně. Upozorňuji, že je navrženo, abychom s návrhem zákona vyslovili souhlas již v prvém čtení. Tak to byl asi omyl.
Já si myslím, že na tomto typu legislativy - a my jsme to avizovali - který má takovýto zásah, musí být výrazná politická shoda. Co se stalo? My ovšem touto cestou jít nechceme a v rámci tohoto zákona chceme - a teď opravím to slovo - tuto změnu zrušit. Z principu věci je to potřebný úřad, neboť řada staveb strategického významu je výrazně nadregionální. Máme ambice v tomto roce začít či pokračovat v nějakých velkých stavbách, takže speciální stavební úřad vzniká. Pojďme se bavit o zkrácených lhůtách nebo standardních lhůtách projednání tohoto zákona skrze výbory. A budeme potom v další části tohoto roku na tomto návrhu, který teprve přijde do Sněmovny, hledat konsenzus. My jsme se rozhodli, že se tímto směrem nevydáme. A já se dále třeba vyjádřím ještě v obecné rozpravě k tomuto tisku.
Děkuji pěkně, pane ministře.
Děkuji. Základní teze rekodifikace byly předloženy již v roce 2017 a od té doby probíhaly práce na přípravě nového stavebního kodexu. Navržený zákon nový stavební kodex neruší, pouze odkládá jeho účinnost, a to jen částečně. Zbytek zákona, ač bude z velké části formálně účinný, se nepoužije, jinými slovy, na všechny ostatní stavby, ale i na vše ostatní, co stavební zákon upravuje, použije se na něj stará úprava. Z toho důvodu bude také zřízen specializovaný stavební úřad, nikoliv však krajské stavební úřady. Nejvyšší stavební úřad musí být zřízen, bude však zřízen pouze organizačně. Jeho úkoly bude fakticky plnit Ministerstvo pro místní rozvoj, nikoliv tedy jako samostatný úřad.
V tuhle chvíli otevírám obecnou rozpravu. S přednostním právem se hlásí pan ministr Kupka. Pane ministře, máte slovo.
Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, znovu máme na stole nový stavební zákon.
Jenom doplním omluvy z dnešního jednání. Já tady mám písemnou přihlášku paní předsedkyně Schillerové. Paní předsedkyně Schillerová ruší svoji přihlášku.
Zároveň bych se rád vyjádřil k návrhu kolegy Tomia Okamury. Tady to stanovisko jasně zaznělo od nás. Proto tu věc prostě jasně prověříme a podle toho se opatříme. Máme tady stavební zákon, máme tady korespondenční volbu.
Pane předsedo, abych to zrekapituloval, nejprve jste navrhl zrušení pevného zařazení bodů 60 a 61, které jsme měli mít ve 13.30, a nově navrhujete, aby to byl třetí a čtvrtý bod našeho jednání, to je váš návrh. Děkuji pěkně. Další se s přednostním právem hlásil pan předseda Okamura. Pane poslanče, máte slovo.
Protože pokud se tady bavíme o tom, že chceme skutečně zrychlit, tak systémová podjatost je jednoznačně obstrukční nástroj. To je ten obstrukční nástroj, se kterým se skutečně bude muset něco udělat. Je potřeba si říci, že stát si platí u obcí za výkon přenesené působnosti v oblasti územního plánování a stavebního řádu zhruba 4 miliardy ročně. Příspěvek! To znamená, nikdy nebylo myšleno, že by stát platil kompletní výkon. A to pak vyvolává ty problémy, o kterých tady hovořila, prostřednictvím vás, paní předsedající, paní poslankyně Peštová. No a co se mně líbilo, je, že pan ministr Bartoš tady dal příklad - sice úplně na jiné pole působnosti, Olomouckého kraje - že je problém se zastupitelností úředníků. No, to je problém i u stavebního práva. My dneska máme přes 700 stavebních úřadů na úrovni obcí. Ti lidi jsou nezastupitelní. Tolik asi jenom k těm faktickým poznámkám. Zbytek zákona, ač bude formálně účinný, se nepoužije, jinými slovy, na všechny ostatní stavby, ale ne na všechny ostatní, co stavební zákon upravuje, se stále použije stará úprava. Tak to jsem zvědavá, jaké pnutí vlastně bude v rámci Ministerstva pro místní rozvoj a co na to případně soudy, pokud samozřejmě toto někdo napadne. Jak už jsem říkala, nový stavební zákon by se v případě přijetí tohoto poslaneckého návrhu použil pouze pro vyhrazené stavby a stavby s nimi související či s nimi tvořící soubor staveb. Znovu opakuji, že ty vyhrazené stavby, pokud se podíváte do zákona, myslím, že to je příloha číslo 4, tak tam není bytová výstavba. Budou muset probíhat meziresorty, opravdu vím, o čem mluvím, a myslím si, že čtyřleté volební období na to nebude stačit a Česká republika tu hrůzu 157. místa před sebou prostě povalí. Možná když se ještě dotknu právě toho 157. místa, je potřeba si říci, na jakém projektu to vlastně Světová obchodní banka stavěla. Bylo to na průmyslovém areálu, průmyslová hala. A pokud máte nastudovaný nový stavební zákon, tak víte, že průmyslová hala nepatří mezi vyhrazené stavby.
Vaše dvě minuty.
Digitalizace, u které je to zjevné? Nebo systémová změna, kde ten výsledek je nejistý a byl by diskutabilní? Samozřejmě také bych byl velmi opatrný na základě nějaké empirické zkušenosti podsouvat někomu, co si myslí a co je jejich závěr z jednoduchého příkladu. A poslední věc. Když se bavíme o diskusi, záleží, jestli nakonec jsou alespoň nějaké připomínky zapracovány.
Nyní pan poslanec Lukáš Vlček a zatím s poslední faktickou se může připravit paní poslankyně Peštová.
Paní předsedající, děkuji za slovo. Jestli chceme tedy kompletně demontovat přenesený výkon státní správy, ten spojený model, protože tento návrh je opravdu pouze vysunutí jedné oblasti, ale pak v tom případě si musíme položit otázku, jak chceme, aby obecně státní správa a její výkon v území fungovaly. Já si myslím, že ten zákon jsme nutně potřebovali, ten zákon byl kvalitně komunikován, byla tam zapracována řada připomínek.
Prosím, vaše dvě minuty.
Já se omlouvám, ještě nemám v hlavě všechna vaše příjmení. Já jsem nikoho nenapadala, že všichni starostové jsou takoví, jací jsou. Já jsem pouze konstatovala, že jsem vycházela ze svých vlastních zkušeností, to, co já jsem musela řešit. Ale jako řekněme si to otevřeně. Kolik znáte takových lidí a úředníků, kteří v sobě najdou tu odvahu a půjdou si stěžovat? Kolik jich je? Kolik jich takových je? Moc jich není, opravdu moc jich není. A ti, co tu odvahu najdou, tak po mně chcete, abych vám tady říkala jejich jména? Zapomeňte.
Děkujeme.
Reakce na paní kolegyni Peštovou. Prosím pěkně, paní kolegyně... ... prostřednictvím paní předsedající, starosta nerozhoduje o prémiích žádného úředníka. Rozhoduje pouze o tajemníkovi městského úřadu nebo městské části.
Další faktické se objevily. Paní poslankyně Peštová, poté pan poslanec Vít Vomáčka.
Já bych ráda zareagovala na pana poslance Bureše. Jsem osm let zastupitelkou. A od koho je dostává? Od rady města.
Děkuji za dodržení času.
Vážená paní předsedající, vážení členové vlády, kolegově, kolegyně, myslím si, že je nejvyšší čas, abychom uklidnili emoce. A po tom, co tady, prostřednictvím předsedající, bývalá paní náměstkyně předvedla, tak se ani nedivím, že ti starostové s vámi nechtěli mluvit.
Opět toto vyvolalo faktickou poznámku paní poslankyně Bereniky Peštové.
Pane poslanče, prostřednictvím paní předsedající, ale já jsem neřekla, že se mnou starostové nemluví. Já jsem komunikovala se starosty, a docela intenzivně.
Opět pan poslanec Vomáčka s faktickou.
Já jsem vás poprosil, abychom tady uklidnili emoce. To je všechno. Prosím, uklidněme se.
V současné době tedy v rámci digitalizace stavebního řízení probíhají jak přípravné, tak realizační práce, připravuje se a běží, jsou v běhu, několik veřejných zakázek na pořízení IT systémů a tak dále. Já si myslím, že asi pro vás jenom ty nejzásadnější. To znamená, chystá se Integrační platforma stavebního řízení a Portál stavebníka, chystá se Informační systém evidence územních a stavebních řízení a jiných postupů, Informační systém evidence elektronických komunikací, Národní geoportál územního plánování, Informační systém stavebního řízení a Informační systém digitální mapy veřejné správy. Já tady mám skutečně opravdu mnoho podkladů. Dovoluji si tedy navrhnout procedurální návrh na přerušení tohoto bodu do březnové schůze, a to z toho důvodu, aby se nejdříve dovolily výbory. Je to úterý 1. března.
Již jsem vás odhlásila.